Takže já jsem velmi ráda, že je na stole tento návrh. Tady jde jenom o to, jak se to bude vykazovat nebo nebude vykazovat.
První je kolega Zdeněk Ondráček, poté kolegyně Černochová, pak kolega Marek Benda.
Je mi to trošku líto, paní kolegyně a pane kolego z ODS, že se k tomu takhle stavíte.
Děkuji za dodržení času k faktické poznámce.
Já nevím, co nám tady kolegové podsouvají. Paní Gajdůšková, paní poslankyně Gajdůšková, já se na to její vystoupení vždycky hrozně těším, protože ona tady opravdu vždycky objeví Ameriku jako teďka. A že máte ve své vládě několik ministrů vnitra, kteří se tam střídali? Konkrétně pan Hamáček, předtím pan Metnar, předtím pan Chovanec. Šest let řídíte Ministerstvo vnitra! A teď chcete návrh zákona projednat v devadesátce? A ještě nás obviníte tady z nějakých nekalých praktik, že podporujeme pojišťovny? Proberte se. Probuďte se. A nepovídejte tady hlouposti. Nám nejde o nic jiného než o jeho řádné projednání.
Kolega Miroslav Kalousek změnil svou přihlášku na faktickou poznámku. Myslím, že jsme schopni v důstojné atmosféře projednat i tento zákon. Děkuji.
Vaším prostřednictvím, pane předsedající, jsem chtěl paní poslankyni Gajdůškovou požádat o zdrženlivost. Jestliže setrváváme na tom, že chceme projednat poctivě tenhle návrh zákona podle jednacího řádu ve lhůtách, které jednací řád stanovuje, tak to přece není zarputilý odpor. Zarputilý odpor vypadá jinak, paní poslankyně.
Děkuji.
Mně to přijde celé líto z jednoho prostého důvodu. Argumentace, která se týká toho, že máme před sebou prázdniny... Jsem tady v menšině, tak se asi v srpnu nepotkáme.
- Tak mi hasiči řekli, co by jim pomohlo. - Tak jsme ho našli. Já jenom upozorňuji na to, že ta Sněmovna je přetížená, takže se nám taky může stát, že to nestihneme projednat do konce roku. Ale je to úplně zbytečné.
To byl zatím poslední přihlášený do rozpravy. Pan kolega Hamáček nemá zájem o závěrečné slovo, pan zpravodaj také ne. Má někdo jiný návrh na garanční výbor? Není tomu tak. Přistoupíme k hlasování. Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Má někdo jiný návrh? Ano, pan kolega Černohorský.
Pane předsedající, tam padl ze strany kolegů z ODS návrh na zamítnutí a ten by měl být jako první, pokud se nepletu.
Já vás ještě všechny odhlásím, požádám vás o novou registraci. Kdo je proti? Návrh nebyl přijat. Ptám se, jestli je požadavek, abychom hlasovali znovu o přikázání garančnímu výboru. Není tomu tak. Děkuji panu ministru vnitra, děkuji panu zpravodaji a končím tento bod. Teď se s přednostním právem hlásí předseda klubu hnutí ANO pan kolega Faltýnek.
Dokonce jsem se účastnil debat, dokonce i debat ministrů zahraničí v Bruselu, a vlastně vždycky jsme se shodli na tom, že všechny ty ostatní varianty troskotají, že není jiná varianta. Takže co se jim vlastně nabídne? Prezident Bibi Netanjahu nedávno řekl: Palestincům žijícím na územích, které hodlá anektovat, neudělí občanství. To je to, když říkám, že jsou ve vakuu, vlastně k němu budou odsouzeni. On jim prostě neudělí občanství. A když opakujete to, co jste vždycky říkal, tak vám někdo řekne, že jste se dopustil revoluce. Ten argument je - že kde vlastně ti Palestinci byli, když se na tom prostoru i toho Západního břehu Jordánu procházel David nebo Šalomoun? Že vlastně to právo je to historické právo, které souvisí s touto historií. To je to, co zatím slyším. Když pominete ty lidi, kteří tam třeba staletí žijí. To není svět, ve kterém by se dalo žít. Proto si myslím, že to, co zní tady jako ten argument, který se zatím ozývá, a někteří ho řeknou nahlas, že je to tohle historické legendární právo dané Biblí, tak ten vlastně neobstojí před těmi lidmi, kteří tam staletí žijí. A v tom ta evropská pozice je správná. V tomhle vidím obrovské riziko a proto jsem to podepsal. To je všechno. A to je něco, co si myslím, že si člověk může dovolit konstatovat, a neměl by být kvůli tomu zpochybňován, že něco ohrožuje, nebo že říká pravdu, která by se neměla říkat.
Ta věc samozřejmě není černobílá, to je jasné. Naše země díky tomu tam má trošku nadstandardní vztahy, díky našim zbraním se Izrael ubránil v první válce.
Programové prohlášení vlády je něco, na čem se koaliční partneři shodli, že budou prosazovat, včetně otázky blízkovýchodního mírového procesu.
Děkuji, pane ministře. Faktickou poznámkou bude reagovat pan poslanec Jiří Valenta. Máte slovo.
Já krátkou reakci tady na paní kolegyni profesorku Válkovou.
Děkuji. S faktickou poznámkou vystoupí pan ministr Zaorálek, poté s faktickou poznámkou paní poslankyně Válková. Prosím, máte slovo.
Já jenom, že si tady připadám jako takový zvlášť zatvrzelý hříšník. Je to vlastně takové osobní přesvědčení. Já jsem přesvědčen, že i v běžném životě platí, že když máte někoho, koho pokládáte za svého přítele, tak pokud si myslíte, že dělá botu, že se chystá na něco, co by dělat neměl, tak je vlastně dobré mu to říct. Já si myslím, že tohle jsem dělal celou dobu, a dovolím si tvrdit, že jsem měl skutečně přátelské vztahy se svými partnery v Izraeli. A že jsem tam měl třeba politiky, kteří mi byli bližší, jako Cipi Livni a podobně, že jsem měl pocit, že by dělali politiku více podle mých představ. Ale když jsem se o tom s nimi bavil, tak jsem se bavil upřímně a měl jsem dojem, že to dokonce má cenu a že to buduje ten vztah. Takže věřte mi, že má zatvrzelost není dána tím, že bych tady skutečně chtěl měnit to, co je poměrně dlouhou tradicí vztahů mezi Českou republikou a Izraelem, ale že to je moje přesvědčení, jak se má mezi přáteli mluvit.
Děkuji. Paní poslankyně Válková s faktickou poznámkou. Prosím, máte slovo. Informace o omluvách.
Děkuji. My dlouhodobě zastáváme dvoustátní řešení. Oni si dobře uvědomují, že americký prezident nemusí být znovu zvolen, a pravděpodobně s novou demokratickou administrativou jakákoliv šance na takové řešení padá, protože se tam prostě ta podpora nedostane.
Ve zprávě Nejvyššího kontrolního úřadu se uvádí, že inspekce zjistila následující fakta. Koordinaci členství právě v takových organizacích má na starosti právě Ministerstvo zahraničních věcí. Každý rezort by měl Ministerstvo zahraničních věcí informovat o navázání spolupráce s mezinárodními organizacemi. Nové smlouvy má také nejprve schválit vláda. No řekněte, jaký má pro Českou republiku význam naše členství v institucích, jako například Úřad pro mořské dno, Mezinárodní chladírenský úřad nebo Mezinárodní organizace frankofonie, která sdružuje země, jež používají francouzštinu, a v řadě dalších organizací. Takže spolupráce ano, ale ona sdružuje frankofonní země. No, jsou to údaje NKÚ, jsou to závěry Nejvyššího kontrolního úřadu. Tady jasně levá ruka neví, co vlastně dělá ta pravá. On to někdo zaplatí, ovšem plátcem je opět pracující občan České republiky, ze kterého chce systém sedřít kůži.
Děkuji, pane předsedající.
Nyní pan ministr kultury s faktickou poznámkou. Máte slovo, pane ministře.
Takže já si trvám na tom, že naše pozice je konzistentní, a pokud se někde změnila, tak ne u nás.
Děkuji.
Já použiji trošku, řekněme, expresívnější výraz.
Nyní faktická poznámka Ondřeje Benešíka. Máte slovo, pane poslanče.
Problém byl v té formě. Myslím si, že mezi partnery, jako je Česká republika a Izrael, se má komunikovat trošičku jinak, nikoliv přes veřejné články v médiích. A poté, pokud se neshodneme, dobře, medializujme to, ale nedělejme to dopředu. Takže KDU-ČSL měla skutečně s tou formou velký problém a pořád s touto formou problém máme. Zahraniční politika Evropské unie. Ve Spojených státech je buď administrativa, která rozumí blízkovýchodní problematice a Izraeli, anebo je tam administrativa, která nerozumí. A ten odborník mi řekl, že v Evropské unii má jednu velkou jistotu, protože vždycky je tady administrativa, která Izraeli a blízkovýchodní politice nerozumí. Takže nestěžujme si potom na nějakou Evropskou unii, protože tam máme určité slovo. Ale jenom pro zajímavost, do Frankofonie, do této organizace francouzsky mluvících zemí, nás přihlásil jeho přítel Miloš Zeman.
A nyní budeme pokračovat v rozpravě vystoupením paní poslankyně Heleny Válkové.
Prosím máte slovo.
Přiznám se, nerozumím tomu, jsem příznivcem norem a závazných předpisů, které určují určité podmínky.
Tolik tedy usnesení výboru pro životní prostředí k danému sněmovnímu tisku.
Já vám také děkuji. Pěkný večer, vážené kolegyně, vážení kolegové.
Děkuji, pane předsedající. Vážený pane ministře, kolegyně, kolegové, teď je to jednodušší za hospodářský výbor.
Já vám děkuji. Otevírám obecnou rozpravu, do které mám přihlášené následující poslance - pana poslance Elfmarka a paní poslankyni Evu Fialovou. Pan poslanec Elfmark vystoupí i v rámci úvodního slova za Českou pirátskou stranu.
V návrhu zákona o vybraných výrobcích s ukončenou životností se objevuje několik témat, která vzbudila rozporuplné reakce. Prvním takovým tématem je hustota sítě míst zpětného odběru. Já však vítám jednak požadavek na rovnoměrné rozmístění, který je v návrhu zákona, a především povinnost umístit místo zpětného odběru do jakékoli obce, která o to požádá. Proto souhlasím s hustotou navrženou ve vládním zákonu. Dalším tématem je otázka technických norem. Tento návrh poslankyně Fialové vzbudil vlnu reakcí a někteří zpracovatelé vyjádřili obavy, aby tato nová povinnost nezlikvidovala jejich podnikání. Obávají se finančních nákladů na audity, bojí se, že kvůli malé kapacitě autorizovaných auditorů nestihnou ověření získat a nebudou moci svou činnost nadále provozovat. Vyjadřují též obavy, že audit nebude fér, neboť auditoři jsou propojeni s kolektivními systémy a s výrobci. K pozměňovacímu návrhu však vydal nesouhlasné stanovisko také Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, což by zde nemělo zapadnout. Teď bych rád představil své tři pozměňovací návrhy, které jsem nahrál do systému a které potom dál okomentuji v podrobné rozpravě. Úprava v předkládaném znění zákona je však nedůsledná. Omezuje přímou účast provozovatele kolektivního systému na zpracování výrobků s ukončenou životností, nicméně už neřeší situaci, kdy je provozovatel tohoto systému přímo či nepřímo napojen na zpracovatele. Text návrhu zákona navrhuji doplnit tak, aby se omezení zapojení zpracovatelů vztahovalo také na situace, kdy je zpracovatel napojen na kolektivní systém přímo či nepřímo prostřednictvím propojených osob.
Děkuji. Návrh usnesení je velmi jednoduchý. Usnesení je velmi jednoduché. Ale jak bude vypadat ta recyklace? Já osobně bych si dovolil vás varovat před tím, že budeme spěchat se zákazem skládkování velmi rychle. Myslím si, že čas a praxe ukáže, že na to bohužel zas tak úplně připraveni nejsme, a jestli si někdo myslí, že to datum je motivační, tak já si to nemyslím. Takže chci jenom říci, že je to ekonomický balíček. Já si nakonec myslím, že toto není poslední balíček, který upravuje tuto metodiku likvidace odpadů a recyklace.
Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání výboru pro životní prostředí jako výboru garančnímu. Dále byl tisk přikázán hospodářskému výboru a výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj.
Já děkuji za slovo. Já bych chtěl za výbor životního prostředí říct, že tento sněmovní tisk 679 jsme probírali 13. 5. na výboru a bylo to v podstatě v době nouzového stavu, takže výbor byl neveřejný, na 27. schůzi výborové. Tyto návrhy se týkaly především sběrné sítě na zpětný odběr, její hustoty a parametrů, podmínek vzniku nových autorizovaných společností, podmínek provozování autorizovaných společností a možnosti zálohování nápojových obalů. Celkem bylo v tomto sněmovním tisku výborem přijato pět pozměňovacích návrhů a výbor k tomuto sněmovnímu tisku přijal následující usnesení. a) slovo A nahrazuje čárkou. b) tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písm. c) a d), která znějí: c) nákladu, která autorizovaná společnost vynaložila na Pod písm. d) nastavení cen sdruženého plnění pro jednotlivé druhy obalů. I bodu 120 slovo a nahrazuje slovem nebo;
Děkuji za pozornost.
Poprosím pana zpravodaje Ivana Bartoše, aby se ujal slova. Prosím.
Já děkuji za slovo, pane předsedající. Novela zákona o obalech nám přináší především recyklační cíle pro jednotlivé materiály, a abychom jich dosáhli, musíme prostě zlepšit třídění a více recyklovat.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Mně jde opravdu o to, že když se postaví spalovna, jak dlouho musí fungovat, aby se zaplatily investice, které jsou do toho vloženy.
Nyní pan ministr Brabec z pozice navrhovatele.
Německo má zákaz skládkování od roku 2009 a samozřejmě se dále skládkují ty věci, které nejsou ani biologicky rozložitelné, nějakým způsobem energeticky využitelné anebo recyklovatelné.
Děkuji za tu výzvu. Nyní, pokud se již nikdo další nehlásí k reakcím z místa, tak pan poslanec Kott je přihlášen v obecné rozpravě. Připraví se pan poslanec Babka.
Pane ministře, milé kolegyně, vážení kolegové, já bych vás chtěl seznámit se svými dvěma pozměňovacími návrhy k tomuto tisku. Takové drobné odůvodnění. Zejména dojde ke značnému zatížení žadatele o schválení programu použití kalů. Celý tento systém by následkem tohoto nového správního řízení rovněž přestal být flexibilní a nedokázal by v reálném čase reagovat na změny podstatné pro zpracování programů. Přitom je zapotřebí zdůraznit, že problematika nakládání s kaly je v návrhu zákona ošetřena řadou povinností od fáze úpravy kalů až po podrobné povinnosti a zákazy při používání kalů na zemědělské půdě. Proto navrhujeme tímto pozměňovacím návrhem o odpadech toto vše vypustit. Tento pozměňovací návrh navrhuje, aby zákon o odpadech osvobodil od poplatků za ukládání odpadu na skládku případy, kdy takový odpad pochází ze starých sanací ekologických zátěží. Osvobození by se mělo týkat odpadů, které pocházejí ze sanací a likvidace takových kontaminací, zejména hornin a podzemních či povrchových vod, k nimž došlo před procesem privatizace. Právě z peněžních prostředků, které přešly na stát při zrušení Fondu národního majetku, hradí Česká republika sanace ekologických zátěží, které vznikly činností národních podniků. Navrhovaná úprava je inspirována obdobným zakotvením osvobození poplatků za odběr podzemních vod za účelem snížení jejich znečištění. Stát je povinen k odstranění starých ekologických zátěží vzniklých v areálech bývalých národních podniků. Právě zrušení poplatků za ukládání odpadů pocházejících ze starých ekologických zátěží sníží náklady veřejných rozpočtů na odstranění neefektivní redistribuce peněz v rámci těchto rozpočtů. V opačném případě by stát musel hradit část nákladů na sanace starých ekologických zátěží. Účelem poplatku za uložení odpadu na skládku je snížení množství odpadu ukládaného na skládku při současném zvýšení objemu odpadu využívaného. Existence a výše poplatku má původce a jiné osoby nakládající s odpadem vést k tomu, aby buď ani nevznikal, nebo byl primárně využit a nebyl skládkován. Smyslem sanací je nicméně zbavení určitých lokalit vzniklé ekologické zátěže. Při sanaci je tak vznik odpadu naprosto nevyhnutelný a je nutným důsledkem odstranění této kontaminace. Od poplatku by tedy měly být osvobozeny případy, kdy regulační funkce poplatku je ve vztahu k ochraně životního prostředí neefektivní, kontraproduktivní a životnímu prostředí více škodí, než prospívá. Přijetím navrhované právní úpravy dojde ke snížení nákladovosti odstranění starých ekologických zátěží, což by mělo mít za následek efektivnější a rychlejší likvidaci starých ekologických zátěží, a tím větší ochranu životního prostředí. Navrhovaná právní úprava je v zájmu všech státních institucí, všech obcí, krajů i všech občanů, neboť staré ekologické zátěže se mohou nacházet na území kteréhokoliv kraje i kterékoliv obce.
Odborná veřejnost i veřejnost laická by měla mít možnost podílet se na legislativě, která se jí bezprostředně týká. Již to tady vzpomněl pan kolega poslanec Adamec. Tohle bylo moje zjištění a je to určitým způsobem reakce na projednávání výboru a usnesení, které se tam přijímalo, že si nemyslím, že bylo vůbec nutné. Pokud se podívám na právě projednávaný sněmovní tisk 676, který se konkrétně týká odpadů, zákon o odpadech je klíčovým tiskem, který dává podobu našemu odpadovému hospodářství. Jedná se o témata často veřejně diskutovaná. V České republice přitom v současnosti skládkujeme cca 46 % komunálního odpadu. To je vysoko nad úrovni průměru států Evropské unie. Ale k tomu se vyjádřím potom ještě při obhajobě pozměňovacích návrhů. Mnohé obce i další subjekty odpadového hospodářství se podle toho snažily zařídit. Jeden takový odpadový plán jsem přímo já jako komunální politik taky řešil. To je podle mého názoru špatně, protože posunutí skládkování o dalších šest let také prodlužuje negativní vlivy skládek na naše životní prostředí.